Podám stručný výklad a případně potom na vaše dotazy. Předkládaný vládní návrh zákona implementuje do českého právního řádu nejnovější unijní legislativu upravující nastavení evropského systému pro obchodování s emisemi. Ten český překlad je takový trošku směšný, ale v zásadě to odpovídá. Dále, vytváří nové finanční mechanismy, kterými budou moci členské státy podporovat investice do modernizace energetiky a do čistých technologií.
Likviduj je. I takováto slova zaznívala z Ukrajiny. A jaká byla před několika měsíci reakce naší Sněmovny na válečná oceňování banderovců a přiznávání vojenských zásluh? V podstatě minimální až žádná, nebo lépe řečeno nic neříkající a jen se čekalo, až tento ostudný problém odezní sám. Ukrajina přece silně dnes zbrojí proti Ruské federaci, a proč ji nějakými usneseními nadále oslabovat, že? A v tomto já právě spatřuji to pokrytectví některých a každý z nás, jak tady sedíme, ví, koho se to týká. A na to jsem chtěl ve svém příspěvku upozornit zejména. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jurečka, poté pan poslanec Žáček. Prosím, máte slovo.
Jenom stručně. Tak já prostě nepracuji. Nejsem si vědom, že by tady někdo říkal něco o zlém Rusku. Byla tady zmíněna jednání různých kulatých stolů na půdě Sněmovny. Takže tolik.
Další faktická poznámka - pan poslanec Žáček.
O tom je také ta dnešní diskuze.
Faktická poznámka - pan poslanec Klaus.
Já bych se obrátil vaším prostřednictvím na svého předřečníka pana poslance Žáčka.
Děkuji a pan poslanec Žáček bude reagovat faktickou poznámkou.
Vážený pane předsedající, vaším jménem ke kolegovi Žáčkovi. Styďte se, protože ospravedlňovat banderovce za to, co způsobili nejenom českému národu, tím, že momentálně bojujete proti Rusku, fakt, styďte se! A ke kolegovi Jurečkovi vaším prostřednictvím. Pane kolego, když jste to konzultoval s Ministerstvem zahraničních věcí, jak tady říkáte, konzultoval jste s ním i vaše usnesení? Opravdu by mě zajímalo jeho jméno.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já bych na začátku svého vystoupení chtěl říct, že bych se chtěl přihlásit k tomu návrhu kolegy Miholy a kolegů z lidové strany napsat do českého kalendáře jako významný den 21. srpen. Dneska vystupují partyzáni a partyzánky 10. května s jasným stanoviskem. Do roku 1989 jsem o nich nikdy neslyšel. Je to podivné. Kdyby to Ruská federace přijala, přijala by na sebe břímě špatných činů bývalého Sovětského svazu. Byli by pošetilí a blázni, kdyby to přijali. Jsem přesvědčen, že se tak nestane. Ruská federace v roce 1993 odmítla uznat okupaci Československa jako nějakou bratrskou pomoc. Když tady mluví paní Němcová o Nočních vlcích, vy jste je možná viděla v televizi, paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem s těmi lidmi mluvil. Nikdo z nich, nikdo z nich tady nemluvil o roku 1968 jako o oprávněném zásahu sovětských vojsk. Já bych vám chtěl říct, že oni sem jezdí každý rok 9. května, nebo v květnových událostech, aby uctili květinou 140 tisíc svých dědů a pradědů, kteří bojovali za můj život a také za váš! A také za váš! A že si toho nevážíte, to je vaše věc a vaše svědomí!
Přikročíme k odsouhlasenému programu schůze Poslanecké sněmovny. Takže jako další bod tady máme Návrh na změny ve složení orgánů
Po tom dopoledním maratonu vás teď snad trochu rozptýlím volebními body. Je jich poměrně hodně. Celkem osm volebních bodů. Slibuji, že vystoupení omezím na skutečně nezbytně nutné minimum, tak abych vás nezdržel příliš dlouho. První volební bod je návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Proti této rezignaci nebyl podán žádný návrh na nové obsazení. Je to obsaženo v usnesení číslo 121 volební komise. A já, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu.
Tak. Nehlásí se nikdo, takže rozpravu končím.
A já vás prosím, pane předsedající, abyste nechal hlasovat Sněmovnu o rezignaci paní poslankyně z orgánů Poslanecké sněmovny.
Návrh byl přijat. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie První kolo proběhlo dne 26. dubna na 28. schůzi Poslanecké sněmovny.
Děkuji. Informace jste obdrželi, v prvním kole 5. dubna nebyl nikdo zvolen. Nejdříve Sněmovna se musí vypořádat s tou roční. Poté, až bude zvoleno, vás vyzveme k hlasování nebo k novým volbám na tu lhůtu standardní tříletou. A protože se jedná o druhé kolo tajné volby, rozprava není, prosím, pane předsedající, abyste přerušil projednávání bodu a otevřel další.
Ano. Dále máme další bod a jedná se o Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Opět druhé kolo. První kolo proběhlo dne 26. dubna na 28. schůzi Poslanecké sněmovny.
V této volbě jsme již, když to sečtu, čtyřikrát nebyli úspěšní. Proběhly už tedy dvě dvoukolové volby. K datu 19. března skončil pětiletý mandát panu Zdeňku Bártovi a za několik dnů 18. června skončí mandát v této radě panu plukovníku Eduardu Stehlíkovi, o čemž nás Senát informoval dopisem. Na tato tedy dvě neobsazená místa jsou nominováni tři kandidáti. František Bublan za sociální demokracii, Jiří Padevět za hnutí STAN a Mikuláš Pešta, kterého navrhl poslanecký klub Pirátů. Jak bylo řečeno, 26. dubna proběhlo první kolo první volby. Nikdo nebyl zvolen, a jsme tedy v druhém kole. Na volebních lístcích tedy uvidíte ona tři zmíněná jména. Teoreticky můžete označit všechna tři jména pro volbu a postoupení do Senátu.
Ano. Další bod, jedná se o Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu
Ve Vinařském fondu jsou neobsazena dvě místa. Zvolen byl pan Jiří Dušek, nominován hnutím ANO, s počtem 84 hlasů. Budete vybírat z návrhů TOP 09 - pan Miroslav Volařík a z návrhu KSČM - pan Petr Ptáček.
Ano. Rozprava se nevede, byla již ukončena a já přerušuji jednání na tajnou volbu. Otevřu další bod a jedná se o
V České tiskové kanceláři volba začíná. Je to první volba a první kolo s tím, že 20. června se uvolní dvě místa členů rady, za prvé místo po panu Jakubu Heikenwälderovi a za druhé místo po panu Miroslavu Augustinovi. Volební komise měla vyhlášenou lhůtu do 10. května a v této lhůtě jsme obdrželi čtyři návrhy poslaneckých klubů. Byli navrženi: Tomáš Mrázek za ODS, Michal Semín za SPD, David Soukup za hnutí ANO a Josef Šlerka, který je společným kandidátem klubu KDU-ČSL a Pirátů. Tuto skutečnost volební komise přijala v usnesení číslo 122 z 10. května s tím, že volební komise standardně navrhuje volbu tajnou. O tom musíme rozhodnout v hlasování. Volební komise navrhuje volbu tajnou dvoukolovou.
Přesto zatížení emisními povolenkami těchto různých zdrojů je samozřejmě různé, protože lépe se uvaluje, nebo lépe se obchoduje s těmito emisními povolenkami jedním velkým než nějakému společenství vlastníků bytových jednotek. I to jsou věci, které budu sledovat v rámci projednávání tohoto zákona, jak dalece tento návrh je schopen a postihne tady tento trh - znovu opakuji trh, nejde opravdu o životní prostředí, až v tom prvním slova smyslu, ale trh, který tady vznikl s ekologií.
Přečtu dvě omluvy. Omlouvá se pan poslanec Richter od 18.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Omlouvá se paní poslankyně Věra Kovářová od 18.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů.
Pozvali jsme zástupce Ministerstva životního prostředí, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu a doufám, že přijmou účast i poslanci z hospodářského výboru, z podvýboru pro energetiku a výboru pro životní prostředí. Pozvali jsme také senátory. To je moje pozvání. Jde o stovky miliard. Takže prosím, věnujme tomu tolik času, kolik si tato novela zaslouží.
Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Munzar, pak se připraví pan poslanec Hájek.
A to jsou důsledky celkově do hospodářství, protože ty peníze se netvoří ze vzduchu. Ty peníze se někde berou a ty se berou de facto od konečných spotřebitelů. Tady se z emisního obchodování stal vlastně umělý finanční derivát, který prodražuje některé věci. Můžeme se bavit, jaké to má skutečné faktické důsledky do ekologizace jednotlivých zařízení, jaké to má faktické důsledky do zlepšení životního prostředí, ale můžeme se také bavit o tom, jaké to má faktické důsledky do životní úrovně obyvatelstva. Děkuji za pozornost.
Další faktická poznámka - pan poslanec Hájek.
Vážený pane předsedající, není to faktická poznámka.
Faktická poznámka - pan poslanec Bartošek.
Jsem přesvědčen, že tento zákon bude mít značné dopady na průmysl a energetiku, taky dopravu. Jsem přesvědčen, že to bude mít sociálně-ekonomické dopady. Samozřejmě že ekologie je důležitá.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Je zájem o závěrečná slova ze strany pana ministra? Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu?
Za všechny mohu zmínit docenta Jaroslava Šebka, ale byla jich docela dlouhá řada. Nikdo není nucen, všichni jsou zváni. Proto se domnívám, že by tento den měl být připomínán jako památka těchto nevinných obětí a jako memento, aby se už nikdy nic takového nestalo. Děkuji za pozornost a prosím o podporu tohoto návrhu.
Jako další je přihlášena do rozpravy paní poslankyně Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Tou první je to, že poslanecký klub Občanské demokratické strany se včera na svém pravidelném jednání zabýval informacemi, které přicházely o tom, co se aktuálně odehrává v ruské Dumě, a svůj názor jsme sdělili včera na pravidelné tiskové konferenci. Tedy zabývali jsme se tím, vítáme stanovisko Ministerstva zahraničních věcí, které kritizuje návrh ruského zákona. Připomenu, že tímto zákonem by měli být uznáni účastníci sovětské okupace Československa z roku 1968 za válečné veterány. Ministr zahraničí Tomáš Petříček sdělil, a tím podtrhl vážnost té situace, že takováto aktivita je v příkrém rozporu s mezinárodním právem. Jestliže tedy pro našeho ministra zahraničních věcí, jestliže pro nejvyšší reprezentanty Slovenské republiky je to téma, které chtějí přenést, nejenom je projednat na domácí půdě, ale přenést je k tomu přímému partnerovi, tedy k ruské straně, myslím, že je adekvátní, aby svůj postoj sdělila i Poslanecké sněmovna. Z toho důvodu i vítám, že na půdu Poslanecké sněmovny se toto téma dostalo. Děkuji svým kolegům z KDU-ČSL, kteří tento náš návrh, který jsme včera řekli na tiskové konferenci, sem přenesli. Schůzky se podle informací zúčastnili zástupci všech poslaneckých frakcí - všech poslaneckých frakcí! - dále členové výboru pro obranu a představitelé ministerstva zahraničí i společenských organizací. Čili průřezové názorové politické spektrum i společenské organizace se zúčastnily jednání tohoto kulatého stolu a výsledkem setkání více než 60 účastníků bylo schválení rezoluce s výzvou poslancům, aby předlohu zákona podpořili. I na ty je třeba vzpomenout. A musíme jednoznačně říct, že to nikdy nepřipustíme.
Vzhledem k tomu, že počet přítomných zjevně neodpovídá počtu přihlášených, tak vás odhlásím. Případně se prosím průběžně přihlašujte. A prosím pana předsedu. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
Přeji dobré odpoledne. Máme připraveny výsledky těch sedmi volebních bodů. Mohu konstatovat z pohledu volební komise, že Sněmovna nebyla příliš úspěšná. Řada voleb bohužel propadla, nebyli kandidáti zvoleni a velké množství těch voleb budeme muset zopakovat. Ale taková je naše realita a je to naše práce. Je to jedno místo. Tato volba byla z těch úspěšných. Bylo vydáno 176 hlasovacích lístků, stejně tak bylo odevzdáno 176 hlasovacích lístků a kvorum nutné pro zvolení bylo 89. Pavel Bednařík získal 9 hlasů a Richard Němec 151 hlasů. Poslanecké sněmovny v rámci tohoto bodu budeme dále volit ono tříleté období.
Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
Tato volba bohužel nebyla úspěšná. Je to druhé kolo volby. Nebyl zvolen nikdo, tím volba končí a bude muset být vypsána nová lhůta na nominace.
Ano, já tedy tímto končím tento bod a posuneme se k dalšímu bodu, což je Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu
Kvorum bylo stejné. Takže tady ta volba byla neúspěšná o jeden hlas.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
Tak zde jsme obsazovali dvě místa. V tomto případě jsou to tedy čtyři kandidáti. Takže do druhého kola v Radě ČTK postupují všichni čtyři kandidáti. V tomto případě prosím o přerušení tohoto bodu.
Prosím další bod, což je Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení Prosím, pane předsedo.
Zde byla Sněmovna částečně úspěšná. Pan Jan Babor získal 98 hlasů a byl zvolen. Michal Kučera 38, Jaroslava Nestěrová 68 a Stanislav Pfléger 50 hlasů. Zvolen byl tedy Jan Babor, zůstávají dvě neobsazená místa. I zde prosím o přerušení tohoto bodu a bude poté postoupen do druhého kola.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
Toto je úspěšná volba. Jan Lička získal 32 hlasy, Pavel Pustějovský 95 hlasů, a byl tedy zvolen členem Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. Tímto volba končí a můžeme ukončit i tento volební bod.
Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv
Toto byla druhá volba, první kolo. Počty stejné - 176 účastníků volby, 89 kvorum. Zdeněk Koudelka získal 6 hlasů, Stanislav Křeček 26 hlasů, Markéta Selucká 54 a Jiří Šesták 5 hlasů. Jsou to Markéta Selucká s 54 hlasy a Stanislav Křeček s 26 hlasy. Prosím tedy o přerušení tohoto bodu pro provedení druhého kola.
Tím jsme se vypořádali s tímto volebním blokem.
Ještě prosím, když mám slovo, k vyhlášení nové lhůty. Vyhlašuji novou lhůtu pro podání návrhu na změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Ta lhůta je standardní do pondělí 17. června do 12 hodin s tím, že je to ve variabilním týdnu. Děkuji za pozornost.
Prosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu poslanec Marian Jurečka, který, bude-li souhlasit, se stane zároveň i zpravodajem. Prosím máte slovo.
Děkuji. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, členové vlády, paní ministryně, kolegyně, kolegové. To chápu, že to je samozřejmě jejich interní věc, proti tomu vůbec nemůžeme cokoliv namítat.
Proto si myslím, že i tady je třeba mít poměrně značnou míru tolerance a brát na vědomí i trochu jiné názory než ty, které jsou označeny světovým vědeckým ekologickým mainstreamem jako jediné platné. Jsou to plány zvláštní. Co se všechno stalo, to víme, to zaznamenává historie, nakonec o jedné té události, ruské okupaci v roce 1968 jsme tady před nedávnou chvilkou mluvili.